Masivní nájezdy severských alkoholiků za levným pitím do Prahy v minulých letech ukazují, že restrikce a přemrštěné ceny od alkoholu nikoho neodradí. Ale to je prostě politika, kterou tady předvádí tato vláda. Ostatně každý alkoholik si tu koupí krabici vína za 25 korun litr. Vína, které se nedaní vůbec. Netvrdím, že to je dobře, nebo špatně, ale faktem je, že pokud by někdo chtěl začít s bojem proti alkoholu, nebo zavádět vyšší cenu alkoholu, tak by musel zdanit víno, a naopak by bylo třeba změnit daň u piva, protože u piva paradoxně nedaníme alkohol, ale extrakt z původní mladiny. Přitom i vláda má k dispozici studie, které prokazují, že náklady na důsledky tohoto typu hazardu, tedy výherní hrací automaty a jejich internetové obdoby, jsou pro stát a občany vyšší než daňový výnos. Navzdory těmto faktům takovou úsporu tato vláda odmítá a sama parazituje na neštěstí druhých. To je skutečně odporné. Vyšší poplatky na katastrech nemovitostí, které tady opět prosazuje vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, se zdají jako maličkost, ale víme, že jsme tu měli například novelu realitního zákona, která v praxi zkomplikuje a zdraží prodeje bytů. A tady máme další kapku do příslovečného poháru, který tady prosazuje tato vláda. Především zlomí vaz slušným a pracujícím lidem. Pro ilustraci uvedených argumentů si dovolím ocitovat z dnešní tiskové zprávy policie z Vysočiny. Hrozí jim až 10 let vězení. Do Česka dovezli přes 31 tun tabáku, škoda je přes 69 milionů korun. Pro vaší informaci, nejde o nějakou první vlaštovku, ale o střípek z celého hejna. Pokud si tato vláda myslí, že extrémním zdražováním získá větší příjem, je na omylu. Všichni přece víme, kam vedla v USA například prohibice. S ekonomickou krizí se dá bojovat jedině tím, že povolím šrouby, kterými ekonomiku vláda utahuje. Tato země nepotřebuje tyto vládní daňové balíčky, které jim zdražují život, zdražují život těm slušným pracujícím lidem. To jsou změny, které nakonec přinesou i vyšší příjmy nejen občanům, ale také státní kase, a to je návrh, právě který tady dává naše hnutí SPD. Z výše uvedených důvodů hnutí SPD nepodpoří toto vládou navrhované zvýšení daní a poplatků, zvláště v situaci, kdy víme, že vláda nakupuje za více než 10 miliard americké bojové vrtulníky, 6 miliard dává na úplně zpackanou inkluzi ve školství, místo abychom podpořili systém speciálního školství.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prakticky se loterie dostávají na úroveň výherních automatů, což nedává příliš velký smysl. Takže z těchto důvodů my podpoříme tu senátní verzi, přestože bychom uvítali, kdyby zvyšování spotřebních daní bylo doprovázeno snižováním zdanění práce, což jsme i navrhovali v této Poslanecké sněmovně, a bohužel vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM ty naše návrhy snížit lidem daně zamítla. Z toho důvodu podpoříme Senát.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi, nyní s faktickou poznámkou Václav Klaus. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.
My nepodpoříme ani jednu z těch verzí, protože obě ty verze zvyšují daně. Děkuji.
Nyní pan kolega Skopeček. Připraví se Miroslav Kalousek. Máte slovo, paní poslankyně.
Velmi stručně lze konstatovat, že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, ale činí pravý opak. Zvyšuje spotřební daň na alkohol, cigarety a hazard, což by se dalo ještě omluvit. Ovšem zaštiťuje se ochranou zdraví a prevenci proti závislostem. Předpokládali bychom, že vybrané finanční prostředky půjdou právě do boje proti závislostem a na ochranu zdraví. Je to jednorázový a nesystémový příjem, i když dvouletý, do státního rozpočtu. Třetím bodem, který se nám nelíbí -
Požádal bych kolegy, kteří diskutují jiné téma a nepřihlásili se do rozpravy k tomuto tématu, aby diskuze převedli do předsálí, aby každý, kdo se k tomu chce vyjádřit, mohl v důstojném prostředí svůj přednes dokončit.
Musím konstatovat, že jsou to věci, které jsme předkládali, podporovali, ale ani to, že Senát předkládá tyto pozměňovací návrhy, nás nepovede k tomu, abychom senátní verzi podpořili. Čili senátní verzi nepodpoříme, jakož nepodpoříme i tu verzi sněmovní.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Děkuji za slovo. Samozřejmě pokud zvítězí to politické prestižní stanovisko, že vláda a vládní většina má vždy pravdu, tak zvítězí verze sněmovní. My jsme nezapomněli, jakým způsobem skončila rozprava k tomuto návrhu zákona. Nezapomněli jsme a včas se s tímto postupem vypořádáme. V této situaci už máme judikaturu Ústavního soudu, který jasně rozhodl, když posuzoval ústavnost EET, že byl porušen zákon. A tady byla jasná recidiva a opakované porušení zákona. Jenom chci připomenout naši debatu na rozpočtovém výboru, kdy i paní ministryně uznala, že ten problém existuje, a říkala, že když ne teď, tak nejpozději příště se tím bude zabývat i Ministerstvo financí. Takže to je racionální návrh, který unikl pozornosti Poslanecké sněmovny jako celku. Já myslím, že to s tím souvisí. A já bych chtěl z tohoto místa ocenit zdrženlivost jednotlivých senátorů a zdrženlivost horní komory jako celku. Protože je politickou realitou, že my, kteří máme menšinu v Poslanecké sněmovně, máme většinu v horní komoře. A mohli jsme, a měli jsme na to politickou sílu, prosadit do té senátní vratky ty klíčové body v daňové oblasti, které mají ve svých programech opoziční strany ve Sněmovně. Z těch tří věcí dvě jdou za Českou stranou sociálně demokratickou. To je třeba říct. Já jsem tady velmi kritizoval v prvním, druhém, třetím čtení paní ministryni, pana premiéra a hnutí ANO. Za prvé je to zvýšení poplatku za katastr. My jsme nabídli jiné řešení v rámci projednávání státního rozpočtu, to vládní většina odmítla. Nicméně to neprošlo. V jeho pojetí světa a v pojetí světa České strany sociálně demokratické je ten nejhorší hazard hrát Sportku. Já tomu vůbec nerozumím. Podle mě tam jsou jiné motivy než racionální, věcné či boj s hazardem či boj se závislostí. Nevím jaké. My jsme podporovali status quo pro všechny. Myslím, že to je třetí zdaňovací období, kdy ta daň platí, a žádnou solidní analýzu jsme neobdrželi. A možná můžu slušně požádat pana poslance Veselého, aby řekl, v čem je to horší než ty bedny. V čem je to horší než kurzové sázky.
My jsme se o něj postarali. Ale já jsem nechtěl vystupovat kvůli tomu, ale jenom reaguji na paní poslankyni - vesty. Víte, že jestli mně jde o něco, tak mi jde o to, aby policisté, kteří jedou k zásahu, byli vybaveni vším vybavením, které potřebují. Já jsem vysoutěžil auta a dneska auta mají a ty balistiky taky vyřešíme. Po každém z nás něco zbude.
Faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka, připraví se pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem velmi rád, že to zaznělo z úst právě tohoto politika. Ještě bych byl rád, kdyby to zaznělo také z úst politiků, kteří tehdy byli u vlády. Kdyby se za to omluvili příslušníkům bezpečnostních sborů. Za to, že desítky a stovky z nich dohnali až na osobní bankroty. A jenom krátce k paní poslankyni Černochové. Paní kolegyně, my jsme se o balistice bavili na posledním výboru pro bezpečnost. Ale přece jste tam byla, když pan policejní prezident říkal, že žádná z těch vest, která je ta problematická, u které se zvažuje podání dovolání, není v přímém výkonu a že slouží pouze k výcvikovým účelům. To jsou ta skutečná fakta a byl bych rád, kdyby tady také zazněla.
Prosím, máte slovo.
Paní a pánové, my jsme se dostali od rodičovského příspěvku ke všem možným tématům jiným. Ale nebudu mu to připomínat, protože to přece není k tématu.
Pan předseda Stanjura, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Klaus, pan předseda Kalousek a pan poslanec Jurečka, v tomto pořadí.
S lítostí musím říct, že pan ministr vnitra byl docela úspěšný v tom odvést pozornost. Paní ministryně selhala, nebyla schopna přesvědčit ani vlastní stranu, tak nás nemistrujte, co máme dělat my. Nás paní ministryně přesvědčila, že ten její původní návrh, a já nezastírám, že to byl její původní návrh, aby dostali všichni, nezastírám to, poctivě to přiznám. Nás přesvědčila, horní komoru přesvědčila - vlastní poslance nepřesvědčila. To je strana! To je přece divné, to je podezřelé. A jediná logická odpověď je, že se držíte těch křesel. Těch vládních. Nezlobte se na mě! Nic jiného nás logicky nemůže napadnout. Kdyby paní ministryně celou dobu křičela: Nedám to těm rodinám! Nezaslouží si to! - tak váš dnešní postup pochopím. No tak ona bude pravděpodobně matka toho, že desítky tisíc rodin přijdou zkrátka. Já se přihlásím ještě jednou.
Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou.
Děkuji. K panu Ondráčkovi vaším prostřednictvím. Ano, to tam bylo řečeno o těch vestách. Na druhou stranu tady tedy evidentně vznikla státu škoda v hodnotách desítek milionů korun. Za prvé. Za druhé k panu Marešovi. Pane ministře, vy jste asi neslyšel vyjádření pana plukovníka. K tomu, co ještě říkal pan kolega Ondráček. Nemělo platit déle.
Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.
My jako Trikolóra podpoříme senátní verzi. Ani Zápotocký, ani Rašín.
Vážené dámy, vážení pánové, tento daňový balíček obsahuje mimo jiné novelu zákona o spotřební dani, která zvyšuje zdanění lihu, včetně toho vypáleného v pěstitelských pálenicích. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, je to asi oficiální politika vlády, kdyby ovšem nebylo argumentováno lží, a to v tom, že se podařilo zabránit budoucím metanolovým aférám, opakování metanolové aféry. Protože metanolová aféra neměla vůbec nic společného s domácím ani s pěstitelským pálením lihovin. To bylo prostě o tom, že banda s odpuštěním šmejdů chtěla vydělat víc peněz a pančovala legálně vyrobený líh metanolem. Stačí to, že naše předpotopní legislativa dělá z lidí, kteří jsou schopni si vypěstovat nějaké ovoce a potom ho náležitě doma zpracovat, kriminálníky, daňové podvodníky. Nedělejme z nich prosím ještě potenciální vrahy.
Děkuji panu poslanci Holomčíkovi. To byl poslední řádně přihlášený do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Pan senátor Vilímec také nemá zájem. Má zájem? Tak pane senátore, abychom vám neodebrali žádná práva.
Víte, ambicí Senátu určitě v případě daňového balíčku nebylo přepracovávat tento daňový balíček, tak obšírný zákon, a to z několika důvodů i časových. To jenom reaguji na určitou výtku, že ten pozměňovací návrh Senátu nesnižuje zdanění práce. My jsme neměli tu ambici dělat daňový balíček od začátku.
Požádám vás znovu o klid. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě počkám. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o našem jednacím řádu. Ještě předtím vidím, že je požadavek na kontrolu elektronického zápisu o výsledku hlasování. Počkám tedy...
Seznámím vás s omluvou. Pan předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Na řadě je faktická poznámka paní poslankyně Valachové, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová také s faktickou poznámkou.
Já si myslím, že je podstatné, že tato vláda navazuje na práci předchozí vlády. A co se týká jak učitelek a učitelů a vzdělávání, tak co se týká rodičovského příspěvku, zvyšování financí směrem k rodinám s dětmi je rekordní. To jsou fakta. Co se týká toho, jak dál, nebo zda si zaslouží všechny děti do čtyř let vyšší příspěvek, asi tady není nikdo, kdo by to chtěl zpochybňovat.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Teď to vypadá, že těch 70 tisíc rodin, o kterých jste tady hovořili, i vaše kolegyně Šafránková, jsou všechno samoživitelky, a zároveň jedním dechem říkáte, že dáváte novelu, která by měla řešit to velké zneužívání sociálních dávek.

Takhle to vyznívá od vás.
Děkuji. Na řadě je nyní v rozpravě pan poslanec Bauer, připraví se paní poslankyně Golasowská.
Vážené dámy a pánové, já v rámci svého vystoupení začnu úplně od konce, protože jsem si všiml, že pan premiér odešel, což samozřejmě je legitimní a možné, ale já jsem úplně na závěr svého vystoupení měl k němu krátký dotaz, tak ho řeknu, třeba ho ještě zastihnu někde v předsálí a možná mě uslyší. Jedna zpráva je špatná a ta druhá je dobrá. Ta špatná zpráva je, že se jedná o přibližně 70, možná 60 tisíc maminek nebo rodičů, abych byl korektní, což je opravdu vysoké číslo. A ta dobrá zpráva je, že mám pocit, že ani samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádně neumí spočítat nákladově, kolik by znamenala v praxi ta férová rodičovská, tak jak o ní hovoříme jak v té poslanecké verzi, kterou jsem předkládal s paní kolegyní Šafránkovou, nebo v té senátní verzi, o které za chvíli budeme hlasovat. Takže prosím moc prostřednictvím pana předsedajícího o stanovisko, jak to bylo myšleno. Všichni, co tady sedíme, čas od času čelíme různým kampaním zájmových skupin nebo nátlakových akcí různých aktivistů, kteří nás přesvědčují o tom, že jejich pohled na konkrétní problém je jediný dobrý a správný, a musím říci na základě dvou- nebo tříměsíční zkušenosti, že tentokrát to bylo úplně jiné. Čili tak bez zbytečných emocí a citového vydírání. Základem právního státu je právní jistota. Kdo se v právním státě rozhodne k nějakému kroku nebo chování, musí dopředu znát právní následky takového chování. Každý občan se v právním státě musí pohybovat na hřišti, které má dané a jemu známé mantinely. A pokud se tyto mantinely posunou anebo změní, tak pouze do budoucnosti, nikoliv zpětně. Odtud je zákaz retroaktivity. Požadavek zákazu retroaktivity proto nemůže z plánovaného navýšení rodičovského příspěvku vyloučit rodiče jen proto, že si zvolili jeho rychlejší čerpání, pokud v době svého rozhodnutí neměli, a ani mít nemohli, povědomí o tom, že se celková částka k čerpání rozhodnutím vlády zvýší. Původní vládní návrh to ale bohužel dělal. A to je podle mého názoru s principy právního státu v jednoznačném rozporu. Ostatně on o tom tady hovořil i kolega senátor Hilšer.
Ministerstvo dopravy se s uvedenými argumenty neztotožňuje a s vypuštěním daného vymezení nesouhlasí. Obavy stran plošného kácení v celém ochranném pásmu dráhy rovněž nejsou opodstatněné, neboť kácení by měly podléhat pouze stromy, které jsou v dopadové vzdálenosti od dráhy, nikoliv tedy všechny stromy. Druhý z pozměňovacích návrhů spočívá ve vypuštění části údajů, které by Ministerstvo dopravy mohlo vést v informačním systému jednotných jízdních dokladů. Ministerstvo dopravy s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasí, neboť evidování údajů o kupujících je důležité pro možnost vystavení faktury a daňového dokladu, založení účtu v rámci uvedeného informačního systému, plnění z přepravní smlouvy a pro kontrolu elektronického jízdního dokladu. Zadání osobních dat do systému kupujícím je zcela dobrovolné. K tomuto postupu existuje alternativa a systém eviduje jen to, co kupující zadá. Lze tedy shrnout, že Ministerstvo dopravy navrhuje schválit návrh zákona ve znění, v jakém byl postoupen Poslaneckou sněmovnou Senátu.
Já vám děkuji, pane ministře. A já poprosím, aby se slova ujal pan senátor Mikuláš Bek.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych představil pozměňovací návrhy, se kterými Senát Parlamentu České republiky vrátil Sněmovně novelu zákona o dráhách. Senát se v tomto případě shodl většinou hlasů napříč většinou senátních klubů na návrhu druhou větu vypustit. Než uvedu věcné důvody, je třeba zmínit fakt, že tato věta tím, že definuje stromoví a porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, fakticky vynucuje na provozovateli dráhy jejich odstranění. Který provozovatel by riskoval neodstranit porosty, které přímo zákon označuje za ohrožení? Lze tedy předpokládat, že v případě schválení sněmovního znění bude odstraňování porostů probíhat plošně a masově. První a nejpádnější věcný důvod pro vypuštění zmíněné definice spočívá v tom, že tato úprava se měla podle deklarovaného přání dotčených aktérů, například federace strojvůdců, původně týkat železnice, která má z hlediska bezpečnosti provozu zřejmá specifika. Ovšem navržená novela zřejmě opomenutím autorů pozměňovacího návrhu mluví o dráze, což ve smyslu tohoto zákona zahrnuje nejen železnici, ale také tramvajové, trolejbusové a lanové dráhy. Zejména u městských tramvajových a trolejbusových tratí je přitom zcela běžné, že jsou obklopeny blízkými stromy, jež by podle navrhovaného znění novely měly být odstraněny. Šlo by tak například o alej podle tramvajové linky u Pražského hradu nebo o velkou část stromů v parku na Moravském náměstí v Brně. Pochybuji, že autoři novely něco takového zamýšleli, ale znění přijaté Sněmovnou takové kácení implikuje. Již proto by bylo dobré problematickou větu z novely vypustit. Většina senátorů má však pochybnost, že navržené znění je vhodné i pro železnici samotnou. Úlohou parlamentu je nepochybně artikulovat dílčí zájmy různých aktérů a posléze mezi nimi nalézat funkční kompromis. Nově navržená drastická paušální úprava odstraňování porostů podél železničních tratí je nepochybně na prvním místě v zájmu Správy železniční dopravní cesty jako provozovatele dráhy, jíž by výrazně zjednodušila agendu a ulevila od dosavadní nezbytnosti posuzování a náročného projednávání každého konkrétního případu ohrožení. Může také konvenovat například strojvůdcům, kteří se právem obávají o bezpečnost svoji a cestujících, protože současný zanedbaný stav okolí tratí budí všeobecné obavy. Podle názoru Senátu je však nezbytné při hledání legislativního řešení respektovat i další zájmy, především práva vlastníků přilehlých pozemků na jejich využívání a zájem ochrany životního prostředí. Nešetrné kácení krajních stromů podél tratí může vyvolat zejména v současné situaci ohrožení lesů suchem a kůrovcovou kalamitou rozsáhlá poškození lesních porostů ve větší vzdálenosti od dráhy, než je vzdálenost definovaná v novele. Navíc po chvályhodném přijetí závazku klimatické neutrality v posledním týdnu se zvyšuje role lesů jako přirozeného nástroje v pohlcování kysličníku uhličitého.